Vlivem vyšší ceny energií jim stoupají režijní náklady. Čelí také náporu pacientů, kteří se po rozvolnění vracejí do ordinací. O svá vlastní zařízení se stát bude schopen finančně postarat jinou cestou, zatímco ambulance tuto možnost nemají. Vrátíme se tak před rok 2019, kdy Ministerstvo zdravotnictví finančně významně preferovalo státní poskytovatele zdravotních služeb, zatímco ordinace specialistů stále více živořily. Návrh Ministerstva financí navíc přichází v období, kdy ordinacím specialistů dále rostou náklady na provoz, především inflace, a zvyšujících se energií. Jde o vývoj, s nímž během dohadovacího řízení na letošní rok nikdo nepočítal, ale finanční stabilitu poskytovatelů a kvalitu a dostupnost péče začíná ohrožovat. Finance nastavené úhradovou vyhláškou pro rok 2022 tedy stačit nebudou. Na jedné straně skutečně dojde k drobné úspoře na straně veřejných financí. Celých 14 miliard korun ale za úsporu v pravém smyslu rozhodně označit nelze. Ty peníze zdravotnictvím tak jako tak protečou, proto se vláda může tvářit, že se úspora v uvozovkách nedotkne platů zdravotníků ani rozsahu poskytnuté péče, jen je tam v roce 2022 nalijí zdravotní pojišťovny ze svých rezerv. A v rezervách už nejspíš nebudou. Strašák platby za státní pojištěnce momentálně je schovaný za oslnivou prezentací rozpočtových úspor, tedy na vládu znovu vybafne už velmi brzo, nejpozději v době, kdy se začne chystat rozpočet na příští rok, který by měl být ještě úspornější než ten letošní. Je nějaká šance se na brzký nástup tohoto strašáka připravit? No, jak se to vezme.
Nejste schopni relevantně vyvrátit argumenty, které přednesl pan poslanec Nový.
Pane ministře Stanjuro, když prostě mluvíte do dubu, tak mluvíte do dubu. Byla to vaše mantra, nedostatek nápadů vlastních politických, tak jste si prostě vybrali EET. S čím přijdete příště? S kontrolním hlášením? Kdy jsme zlikvidovali karuselové podvody, že bychom se zase k nim vrátili? S čím přijdete příště, když se vám podaří zrušit EET? A teď ještě tři poznámky. Druhý pilíř důchodové reformy. No, co jsme s ním měli dělat? To nebyla žádná důchodová reforma. To byl jakýsi pokus, zůstalo v něm 85 000 lidí, zavádělo se to u nás v době, kdy už okolní státy tento systém opouštěly, takže co jsme s tím měli dělat? Nikdo neměl zájem do něho vstupovat, zůstalo to tak, nezbylo nic než to zrušit. Tam prostě nebyla jiná možnost. Tady není ten důvod. Tady není žádný ten důvod. Tady prostě je to systém, který funguje, kde dneska kuriózně podnikatelé volají po jeho alespoň dobrovolném... Jednotné inkasní místo. No to bych ani neříkala. To je sprosté slovo. A přesně vím, jak to fungovalo. Velká cedule, přijala se legislativa, to je pravda, ta se přijala na půdě tehdejší Poslanecké sněmovny, a tím to zhaslo. Jenomže jednotné inkasní místo, pane ministře, to nejde namalovat jenom legislativně. Tam musí se základem - základem je propojení IT systému. A vy jste tady dneska plamenně mluvil o České správě sociálního zabezpečení, mluvil jste o problémech, že tam nejsou schopni, a já vám věřím. Takže to jenom prosím k jednotnému inkasnímu místu, když jste ho tady zmínil.
A díky tomuto vystoupení jsme se ocitli v malé smršti faktických poznámek. Ano, pan poslanec Patrik Nacher, poté paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová a poté pan ministr s faktickou.
Protože vy jste řekli, že to můžete měřit před a po, pokud se nezmění všechny ostatní podmínky, což je nerealizovatelné. Vy máte právo to zrušit. Já vás tady, říkám, nepřesvědčuji. Já jenom říkám nějaké argumenty. A za rok, až tady nakyne nějaké vaše opatření nové, tak já si přesně tuhletu řeč půjčím a připomenu vám vaše vlastní argumenty a to bude ten dvojí metr.
Děkuji za dodržení času ve faktické. A nyní s faktickou paní poslankyně Markéta Pekarová.
Velká míra sebereflexe!
Pardon, my jsme ve smršti faktických poznámek, která se už mění v bouři. Prosím, pane ministře.
Tak my máme v programovém prohlášení naší vlády, že změníme parametry kontrolního hlášení. Ten tisk už je tady. Takže jsme navrhli změnu, tak jak jsme slíbili. Současně těm, kteří se nebojí otvírat zprávy, které najdou ve své datové schránce, prodlužujeme tu nesmyslně krátkou lhůtu na reakci k podání vysvětlení. Já myslím, že to je jenom správně. Já to fakt nechápu, že nerozumíte tomu, co jsme navrhli. Co navrhuje naše vláda pro tyto OSVČ, jakou změnu? Žádnou. Je to pravda, nebo není? Odpověď je jednoznačná.
Mám proto návrh: Nerušte EET, naopak ho nechte kompletně naběhnout a nechte peníze pojišťovnám. Váš přístup je jinak zkrátka destrukční jak pro české zdravotnictví, tak zároveň poškozuje naši ekonomiku. Tedy vláda chce vlastně škodit ve dvou oblastech zároveň. Mám pro vás, vládo, skromné doporučení. Nerušte EET a peníze, které díky tomu od vás nezvykle rozumnému kroku získá státní rozpočet, nemusíte brát českým nemocnicím, lékařům a ve výsledku pacientům. A co víc, pokud tady ve Sněmovně zrušení EET silou protlačíte, dojdeme ještě několika negativních efektů. Co se týče občanů, dojde pro ně k úbytku prodejních míst, která akceptují bezhotovostní platby, jejichž počet mimochodem po zavedení EET významně narostl, a to i mimo velká města. Zároveň se zpomalí zavádění elektronických účtenek a sníží počet obchodníků evidujících nákupy elektronicky, což mimo jiné zákazníkům významně usnadňuje pozdější reklamace. A podnikatelé, ti přijdou o efektivní nástroj pro podporu svého podnikání, který již na platformě EET mnozí vybudovali, přijdou také o přirozenou možnost vymezit se vůči kritice, že nepřispívají férovým dílem k plnění veřejných rozpočtů a tedy fungování státu. Stát dělá obrovský krok k digitalizaci. EET můžeme dál rozvíjet, těch možností je celá řada. V první řadě v daňové oblasti. Můžeme například zavést digitální daňové přiznání, to už dnes funguje v různých zemích. Podnikatelé ušetří na účetních a administrativě. Co dělá ministr pro místní rozvoj, zmocněnec pro digitalizaci, poslanec a předseda Pirátské strany v jednom pan Bartoš? Opravdu nastartovanou digitalizaci v podnikatelském sektoru zcela zhatí, nebo EET použije pro rozvoj dalších projektů? Pojďme si to říct jasně a upřímně. Jaký je důvod ke zrušení EET? Proč tato vláda ruší nástroj pro boj s šedou ekonomikou a jde tak přímo proti svému vlastnímu programovému prohlášení? Má snad koalice jiný, lepší plán? Má v šuplíku připravené jiné řešení? Na všechny otázky je odpověď jednoduchá - tato koalice má jediný program. Není to ani pomoc lidem, není to ani zdravotnictví, kterému peníze berou. Je to ale logické. Slepenec pěti naprosto nesourodých stran, které mají jedno jediné pojítko, a tím je antibabiš. Stejně jako Piráti ruší stavební zákon, který získal ocenění Zákon roku a který by rozhýbal stavební řízení, jen proto, že ho schválila Babišova vláda, tak z úplně stejného důvodu tu dnes projednáváme zrušení EET. Takhle je to jednoduché. Já vnímám, že vy jste se za těch několik let vmanipulovali do situace, kdy si asi říkáte, že vám nic jiného nezbývá, i když víte, že neděláte dobře. Řešení ale existuje - dobrovolné EET. I nyní je EET kvůli covidu dobrovolné a víte, kolik subjektů ho stále využívá? Zkuste konečně méně antibabiš politiky a začněte pracovat skutečně ve prospěch občanů a firem. Je nejvyšší čas. Zkrátka i kdybych chtěl sebevíc, nenapadá mě jediný rozumný důvod, proč elektronickou evidenci tržeb rušit. Proto budu hlasovat proti tomuto návrhu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přejí pěkný podvečer.
Děkuji. Vláda v březnu tohoto roku předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se ruší zákon o evidenci tržeb a související předpisy. Ráda si při projednávání vládního návrhu připomínám programové prohlášení vlády, jak jste mě mohli slyšet i u jiných tisků. V rámci přípravy na projednávání tohoto tisku mě zaujalo několik pasáží, či spíše dva body dotýkající se tohoto tisku. První bod - budeme bránit daňovým únikům. Druhý bod - snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme povinnost EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení. Proč to cituji? Vyplývá mi z toho, že stát bude bránit daňovým únikům zrušením EET. Docela překvapivé zjištění. Nyní k samotnému tisku a jeho podstatě. Máme před sebou - ne úplně před sebou, ale v systému - materiál, jehož cílem je zrušení povinností obsažených v zákoně o evidenci tržeb jako celku, a tím i zrušení celé této veřejnoprávní regulace. A právě toto zvážení mě vedlo k závěru, který chci říci hned na začátku. Jsem zásadně proti, mám k tomu několik důvodů. Takže nejprve účel EET, co měla EET přinést a co přinesla. V oblasti ekonomické se očekával efektivnější výběr daní. K tomu, abychom mohli zodpovědně posoudit, připomeňme si několik historických faktů. Podle vyhlášky byl náběh povinnosti evidovat tržby rozdělen do čtyř fází vymezených podle činností, ze kterých tržby pochází. První fáze, která započala dne 1. prosince 2016, se týkala pouze tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb. Tyto dvě fáze však byly fakticky zrušeny nálezem Ústavního soudu, který s účinností ode dne 1. března 2018 provedl takový zásah do zákona o evidenci tržeb, že další novelizace zákona, kterým na něj reagovala, vlastně zrušila ustanovení zákona o evidenci tržeb stanovující náběh povinnosti evidovat tržby ve čtyřech fázích, a měla tedy nastat obecná povinnost evidovat všechny tržby, které naplní definici evidované tržby.
A zvláště v době předsednictví. Protože máte v mnoha věcech pravdu a je potřeba na ty kroky myslet a já se o to snažím. Ten rozhodně nepůjde na úkor peněz, které by sloužily ke zdravotnímu ošetření, půjde na úkor provozního fondu. To jsou peníze, které slouží pro provoz pojišťoven, a je to dobře. To navýšení samozřejmě má konsekvence v něčem, co připravuje Ministerstvo zdravotnictví už několik týdnů.
Náš bývalý pan ministr Adam Vojtěch se automatickou valorizaci snažil prosadit pokaždé, když by ministrem zdravotnictví. Mělo by to být vlastně jako u těch důchodů, protože kdyby nebyla automatická valorizace, tak si myslím, že dnešní důchodci nedostanou od vaší vlády vůbec nic. Dalším úkolem pro Ministerstvo zdravotnictví pak bude hledání úspor, tentokrát skutečných, uvnitř zdravotnictví. Tedy mechanismus, který by zvýšil efektivitu poskytování péče. Připomenu zde výrok pana premiéra Fialy. "Politika naší vlády je od začátku jasná. Pomáháme těm, kteří si s těmi dopady nemohou pomoci sami. Nenecháme nikoho padnout. Nedávalo by to smysl." Takže já tímto chci říct, že nechápu jako zdravotník, že v honbě za vaší rozpočtovou odpovědností chcete rozvrátit i financování našeho zdravotnictví. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Já bych chtěla doplnit paní profesorku Adámkovou s těmi doplatky. Čili i toto je poměrně závažný problém a i v tomto segmentu jsou závažné obavy, že ta spoluúčast pacientů se bude zvyšovat. Stejně tak bych chtěla upozornit, že v tomto segmentu už je znát i navyšování doplatků za léky. Což je samozřejmě potom k úhradám za pobyt v těchto zařízeních, kde jsou klienti s vážnými onemocněními a stupni demence, prostě nedobrá zpráva.
Děkuji za dodržení času. Vracíme se do obecné rozpravy. Slovo dostane pan poslanec Mašek.
Ta nám je jako ODS sympatická.
Je to celá smršť poznámek. Nyní paní poslankyně Berenika Peštová.
Já bych chtěla zareagovat na paní poslankyni, předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou. Vy tady vždycky něco vyštěknete, a pak utečete. Ale ve vašem případě platí -
Paní předsedkyně Pekarová Adamová, já se hrozně omlouvám, to bylo tak hrozně hluboké. To byla reakce na pana ministra, kdy on mi říkal, jak prostě jsme nebyli schopni nikdy nic vysvětlit. To si užijeme určitě, až to sem dorazí. Přečtete si připomínky Komory daňových poradců. Takže ono to asi tak růžové a tak dokonalé nebude.
Pan poslanec Patrik Nacher, poté pan poslanec Radek Vondráček a pan ministr Zbyněk Stanjura. S další faktickou pan poslanec Radek Vondráček. Prosím.
Nicméně alespoň rámcově by se člověk měl snažit být nějakým způsobem nestranný, být první mezi rovnými, být předsedou všech. Prostě obojí nejde.
Zažívali jsme to čtyři roky. Pan poslanec Nacher je typický příklad, jak fňuká o dvojím metru. On ho porušuje pořád. Tady někdo štěká, máme tady někdo psa, nebo fenu? Ale pozor, pozor, na nás to nesmíte. Já si pamatuji, jak jste nás tady vždycky cvičili z toho, jak jste byli útlocitní, když jsme mluvili o všem předsedovi, který tady ječel, že ve Sněmovně je pět zlodějů, a nechtěl říct kteří. A ještě jste mu fanaticky tleskali. Takže začněte u sebe a zpochybněte, zkuste zpochybnit něco z těch argumentů, které tady uvedl pan poslanec Nový. Ani jeden z vás to zatím neudělal.
Nyní s další faktickou tedy pan poslanec Radek Vondráček. Poté paní poslankyně Jana Pastuchová, paní poslankyně Berenika Peštová a pan poslanec Karel Havlíček. Už nevím, jak to nazývat. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já si prostě myslím, že panu ministrovi ta parlamentní diskuze chybí. A podívejte se, co se děje teď, za těch posledních pět šest měsíců. Kdy jste nám vzali interpelace, kdy jste prosadili prodloužení pandemického zákona, ačkoliv vám i vaši senátoři říkali, že to nejde. Já jsem to nikdy neudělal.
Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, vaše dvě minuty.
Ani si nebudu brát stupínek. Jsem přihlášena řádně, dvě minuty. To je naše věc a my si budeme vystupovat, jak dlouho chceme. Tak prosím, mějte ji i vy. Máte sedět tam a ne tady. Za třetí. Říkáte tady, že pan premiér tady vystupoval. Ale pan premiér byl premiér a byl to předseda naší strany. Kdežto předsedkyně Poslanecké sněmovny má být nestranná.
Prosím, prosím, opravdu. Prosím, pokračujte, přičtu vám ty vteřiny.
Fakticky tedy došlo k přerušení povinnosti pro tržby z první a druhé fáze a odsunu začátku povinnosti evidovat tržby patřící původně do třetí a čtvrté fáze. Povinnost evidovat tržby tak byla přerušena, a to postupně až do dne 31. prosince 2022, a tím celý systém ještě nemohl plně přinést očekávané výsledky. Dnes jsme tedy v situaci, kdy podle plánovaného právního stavu vznikne od 1. ledna 2023 povinnost evidovat tržby všem poplatníkům bez ohledu na druh jejich činnosti. Druhá část bude muset evidenci tržeb nově zavést, tedy také nést iniciační náklady s tím spojené. V této fázi se vláda rozhodla předložit návrh na zrušení EET. Obecně výraznému trendu k využívání elektronického způsobu placení a dále se týká další změny v daňových zákonech. Ráda bych v tomto okamžiku zmínila efekty, které EET už rozhodně přinesla. EET potvrdilo, že je efektivní nástroj proti daňovým únikům. Přispělo k pocitu narovnání prostředí. Považuji to za morální hazard. Málo se také mluví v této souvislosti o důsledcích šedé ekonomiky. Připomínám zvyk zaměstnávat zaměstnance za minimální mzdu a doplácet jim v hotovosti, jinými slovy z neevidovaných příjmů, tolik typicky pro české hospody. EET a nutnost evidovat tržby výrazně prospěly tomu, že se zaměstnává za normální mzdu, tedy se nepoškozuje ani sociální a zdravotní systém, a hlavně se tito lidé pojišťují základ pro budoucí penzi. Jsme si jisti tím, že by nedošlo k návratu k těmto neblahým praktikám?